Od té chvíle, co jste přišli a nastoupili do vlády, od té doby tento návrh zákona připravujete. To je prostě tristní, tohleto. No ale pojďme dál a pojďme si poslechnout, které chyby jsem dále nalezl v tomto návrhu zákona. Rozhodující ale je, aby prostředky použil v souladu se stanoveným účelem. Patrně omylem slovo účel z návrhu vypadlo, je nutné tedy ho do textu zpátky doplnit. Zákony nemají obsahovat ustanovení, jejichž plnění je nemožné. Odstavec byl připsán opět patrně omylem, jako předtím vypadlo slovo.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Jedná se o hlasování číslo 222, přihlášeno 136 poslanců, pro 118, proti nikdo, tento návrh byl přijat. Prosím.
Děkuji.
Zahajuji hlasování.
Děkuji.
Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Prosím. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 227, přihlášeno 131 poslanců, pro 115, tento návrh byl přijat.
Děkuji.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Prosím. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Jedná se o hlasování číslo 229, přihlášeno 131 poslanců, pro 108, proti nikdo, tento návrh byl přijat. Prosím.
Josef Hrdlička.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Jedná se o hlasování číslo 230, přihlášeno 131 poslanců, pro 77, proti 1, tento návrh byl přijat. Prosím. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Jedná se o hlasování číslo 233, přihlášeno 134 poslanců, pro 104, proti nikdo, návrh byl přijat. Prosím. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Jedná se o hlasování číslo 234, přihlášeno 133 poslanců, pro 98, proti 10, tento návrh byl přijat.
Děkuji. Dále je to pan Jaroslav Falta.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Jedná se o hlasování číslo 235, přihlášeno 135 poslanců, pro 104, proti nikdo, tento návrh byl přijat. Prosím. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Prosím.
Dále je to pan prof.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Děkuji.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 238, přihlášeno 138 poslanců, pro 113, proti 1, tento návrh byl přijat. Prosím.
Děkuji.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Ještě přečtu omluvu. Ale obávám se, že váš další projev nebude moct pokračovat. To znamená, 19. hodina nastala a já přerušuji projednávání tohoto bodu a přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do zítřejšího dne 9 hodin ráno.
Rozpočtový výbor ten návrh schválil.
Děkuji za slovo. V podstatě je potřeba říct, že ta výroční kontrolní zpráva se skutečně zjednodušuje, takže krok dopředu to určitě je. Pokud zjistím, že tomu tak není, že ta data jsou tam sbírána zbytečně, tak samozřejmě Ministerstvo financí změní svůj postoj k tomuto pozměňovacímu návrhu.
Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě.
Nebojte, nebudu opakovat pozměňovací návrhy, které jsem představoval v obecné rozpravě.
Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v podrobné rozpravě k tomuto bodu. Není tomu tak. Ptám se na případná závěrečná slova. Dovolte mi přečíst několik omluv. Omlouvá se paní poslankyně Pavla Golasowská od 16.45 do konce jednání, omlouvá se pan poslanec Jiří Holeček mezi 16.30 a 21.00 z rodinných důvodů a omlouvá se pan poslanec Martin Komárek od 18.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede opět pan ministr financí Ivan Pilný.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, k projednávání vám předkládám návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí. Návrh změnového zákona obsahuje zejména legislativně technické úpravy související s nahrazením zákona o finanční kontrole zákonem o řízení a kontrole veřejných financí.
Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu, dále byl tisk přikázán rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, kontrolní výbor se na své 46. schůzi dne 20. dubna roku 2017 zabýval sněmovním tiskem 1002 a doporučil Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí, sněmovní tisk 1002, schválila. Nepřijal žádný pozměňovací návrh.
Já vám děkuji, pane zpravodaji.
Zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.
Nyní pan zpravodaj Jan Klán.
Opět se s přednostním právem hlásím do rozpravy.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které jste se přihlásil jako první vy, poté s přednostním právem pan ministr financí.
Děkuji za slovo. Opět se jedná evidentně o překlep.
Myslím si, že i na tomto návrhu zákona je shoda. Děkuji. Z médií vím, že v pátek tady proběhne nějaké setkání pana premiéra s panem Junckerem, a mě by zajímala pozice pana premiéra, pozice České republiky k tomu, jestli skutečně Česká republika chce v budoucnu vystupovat z NATO, budovat evropskou armádu - - budovat evropskou armádu. Takže bych poprosila zařadit po pevně zařazených bodech, těch, které jsem už navrhla, návrh nového bodu Pozice České republiky ke společné evropské obranné politice. Protože by mě skutečně zajímalo, jestli chce pan Sobotka vystupovat z NATO a společně s panem Junckerem tady budovat evropskou armádu.
Vy si přejete vyřadit tisk 495 - bezpečnostní činnost. Potom pevně zařadit novelu ústavního zákona. A teď nastává trošku problém.
Pane předsedo, kdy prosím prekluduje lhůta? Děkuji.
Velice mě mrzí, že vláda doposud nesplnila toto usnesení Sněmovny. Páni ministři, styďte se!
Dobré odpoledne, vážený pane předsedo. Vážené dámy a pánové, předstupuji před Poslaneckou sněmovnu, abych požádala o pevné zařazení -
Znovu prosím sněmovnu o klid.
A proto na základě dohody, která vznikla na mandátovém a imunitním výboru, chci navrhnout, abychom tento bod pevně zařadili. Pokud by nemohlo - nebo už by byl obsazen tento termín hlasováním předtím, než se dostaneme k tomuto návrhu, tak navrhnu alternativy. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji.
Za volební komisi prosíme a navrhujeme zařadit následující volební body: Tyto dva body navrhujeme hlasovat veřejným hlasováním, aklamací. A poté čtyři tajné volby, Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu, Návrh na volbu členů Rady České televize, Návrh na volbu členů NKÚ, Nejvyššího kontrolního úřadu a konečně Návrh na volbu člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky.
Dneska jsme svědky toho, že Ministerstvo financí řídí finanční toky během fiskálního roku a zároveň samo sebe kontroluje a předkládá státní závěrečný účet. Ten je zcela nezávislý, byť v Kanadě ho volí Sněmovna.
Děkuji panu Františku Laudátovi za jeho vystoupení a nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Nikoho nevidím a obecnou rozpravu končím. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji a ptám se, kdo další do podrobné rozpravy. Jinou písemnou přihlášku nemám. Není tomu tak. Nepadl žádný návrh, který bychom mohli hlasovat po druhém čtení, a proto končím i druhé čtení tohoto návrhu. Ano, už ho vidím přicházet. Prosím, pane guvernére, zaujměte místo u nás. Vítám pana guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka. A požádal bych nyní pana ministra financí Ivana Pilného, aby z pověření vlády přednesený návrh zákona uvedl. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance a zákon o oběhu bankovek a mincí. Jak již bylo řečeno v rámci prvního čtení, novela přináší několik dílčích věcných změn a legislativně technické korekce směřující ke snazšímu a především jednotnému výkladu tohoto zákona. Jednou z nejdůležitějších věcných změn je rozšíření okruhu nástrojů měnové politiky a okruhu subjektů, se kterými může Česká národní banka uzavírat obchody na volném trhu, což je, a to bych rád zdůraznil, zcela v souladu s mezinárodní praxí a i přístupem Evropské centrální banky, jejíž statut byl inspirací pro formulaci ustanovení v předkládaném návrhu zákona. Další neméně významnou věcnou změnou je doplnění oprávnění pro Českou národní banku stanovit horní hranici vybraných úvěrových ukazatelů týkajících se spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že předkládaný návrh byl připraven ve společné kompetenci Ministerstva financí a České národní banky, tady pan guvernér České národní banky už byl přivítán, takže vítám ho i já.
Vážení kolegové, milé kolegyně, pane ministře, pane guvernére, dovolte, abych stručně okomentoval průběh projednávání novely zákona o České národní bance. To se tedy všechno na tom semináři odehrálo a následně potom rozpočtový výbor rozhodl o podaných pozměňovacích návrzích a dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z 56. schůze ze dne 17. května letošního roku:
Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Václav Zemek s faktickou poznámkou.
Děkuji. Ale my nemůžeme docílit úplně stejných nových podmínek. To nejde.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, ještě se objevila k dnešnímu projednávání jedna změna, kterou je nutno načíst.
Já vám také děkuji za načtení legislativně technické úpravy. A nyní řádně přihlášení. Nejprve vystoupí pan poslanec Kolovratník, připraví se pan poslanec Adamec.
Kolegyně, kolegové dobré dopoledne. A když jsem teď poslouchal své předřečníky - pánové, ve vší úctě, ale prosím šetrně s tou odbornou tematikou, aby to nebylo jako v pořekadle mnoho povolaných, málo vyvolených, jestli to je takto nějak. My jsme se tomu zákonu věnovali velmi pečlivě. A obrátím se především na pana poslance Zemka. Ale pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, určitě to srovnání třeba s mobilními telefony není dobré, není správné. To je nová technologie, kde se zkrátka nic nemění. Aby se každý mohl v uvozovkách stát taxikářem. Existuje jiná společnost, jmenuje se Liftago. A tahle společnost funguje podle současného zákona. Vejde se do něj. A to pro mě byl zásadní milník, kdy jsem sám sobě odpověděl, jestli je potřeba tu regulaci až takovým způsobem prolamovat. To, s čím já osobně mám problém, je ta zastaralost, možná těžkopádnost, a to jsou ty otázky, které tady slyším. Zmiňované Liftago má ten starý, já použiji slovo analogový, klasický taxametr a vedle toho má v mobilu aplikaci. A to je právě to, co bychom mohli a měli změnit, to znamená, třeba si říct, že bude stačit jenom elektronická objednávka a jenom vypořádání se pomocí e-mailu nebo digitální objednávky, tak je to běžné třeba u aerolinek. A co je taky férové říci, hospodářský výbor trochu pozvedával obočí a vyvíjel tlak, nebo naznačoval směrem k ministerstvu, tlak, aby ta skupina opravdu pracovala, aby to nebylo za půl roku, za rok, aby ty termíny byly kratší. Takže já za sebe tu řeč uzavřu. Prosím, abychom neměnili proceduru, jaká byla vydiskutovaná, odsouhlasená, navržena hospodářským výborem, a prosím, abychom také drželi stanoviska, která jsou v souladu jak mezi předkladatelem, tak naším garančním výborem. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji. Eviduji tři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Kučera, poté pan poslanec Zemek a pan poslanec Gabal.
Mně to připadá velmi nefér, prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče, když tady zmiňujete, kdo komu připravoval jaké podklady či materiály.
A mnohdy se takové věci dají dohromady. Vždycky je to o tom, že někde je ze začátku dluh, na který kašlu, který, mám pocit, že ono to nějak dopadne, a pak se strašně divím, že ho nejsem v nějaké situaci schopen splácet. A jestli mám dluh, tak je mou povinností ten dluh zaplatit, a ne pak chodit po světě a do novin vykládat tklivé příběhy, jak mě nějaký zlý exekutor chce exekuovat, protože já chudáček jsem se zadlužil. Není to rozhodnutí toho exekutora. A teprve potom může nastoupit nějaká exekuce. Těch procesů je tam velmi mnoho.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi, máme ještě tři faktické poznámky.
Ve dvou věcech s Markem Bendou souhlasím, v jedné nikoli. Kolegové, proboha, co nám svítí na tabuli? Není tam náhodou napsáno Exekuční řád? Pan předkladatel říká tři roky. Takže tři roky na to měla vláda, aby to řešila. S čím souhlasím s kolegou Markem Bendou, je to, že by hodně vyřešilo slučování exekucí. To je ten největší problém, že tam vznikají ty největší náklady. Neříkám, že by to absolutně vyřešila teritorialita, ale je to jeden ze zdrojů. Souhlasím s tím, že dluhy se platit mají, že jsou různé povahy. A znovu opakuji, mířím na ty zbytečné náklady.
Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura s faktickou poznámkou, připraví se kolega Stupčuk, poté Blažek a Benda.
Jenom drobná oprava. Za druhé, to je spíš technické. Když o někom mluvíme, tak nemusíme prostřednictvím, jenom když oslovujeme. A o tom se málo mluví, jaké to přináší administrativní náklady pro mzdová oddělení, personální oddělení, čím menší firma, tím větší problém. Takže pokud budeme chtít řešit spravedlivé rozdělení nákladů, tak to jsou náklady, které nese úplně někdo jiný. A kompenzace je nula. A o tom bychom měli mluvit. A v tom ministr Pelikán taky absolutně selhal.